Nazývali jste nás xenofoby, říkali jste, že šíříme poplašné zprávy - a ejhle, dneska řešíme to, na co my jsme všechno dopředu upozorňovali! Pokud se týká současné vlny, tak chci jen upozornit, že se nám dosud nepodařilo vyřešit problém nepřizpůsobivých občanů, které jsme tu dosud měli, a chceme řešit problém další.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěla říci, že přestože jsme opoziční strana, jsme stranou demokratickou a zodpovědnou a za této nelehké situace podporujeme stanovisko české vlády, podporujeme kroky, které činí. Velmi oceňujeme pozici pana premiéra, ale i pánů ministrů zahraničních věcí a vnitra. Jsou situace, kdy se nemáme dělit na pravici - levici, koalici - opozici, ale máme hledat společný zájem České republiky. A já jsem přesvědčena, že otázka řešení migrační krize je právě takovouto otázkou. Chtěla bych ocenit i to, že česká vláda zpracovala dlouhodobou migrační strategii, protože my se teď velmi intenzivně zabýváme aktuální situací. Je to humanitární katastrofa, cítíme se ohroženi, šíří se strach. To není výzva jenom pro Českou republiku, ale je to velká výzva i pro celou Evropu. Co je zásadní? Pokud tohle zvládneme, máme velký kus cesty za sebou. To je zásadní otázka. Co je také důležité? Ano, ochrana spotřebitele jako jedna z evropských agend je důležitá, společná zemědělská politika je důležitá, pořádání různých konferencí - no, jsou důležité, ale je to opravdu to nejdůležitější, co máme dělat? Je opravdu čas stavět čapí hnízda a golfová hřiště? A zvládnout ji důstojně a nezapřít vlastní hodnoty. Ano, my máme pomoct. Česká republika je bohatou zemí. To je naprosto zásadní věc. Jsem přesvědčena, že máme hovořit o tom, že jako Evropa máme pomáhat zejména dětem, starým lidem, ohroženým rodinám. Ano, jsme bohatí a musíme pomáhat a můžeme přijmout ještě více lidí, než nám říkají nějaké kvóty, můžeme přijmout, ale nikdy nesmíme zapomenout zajistit bezpečnost našim občanům, protože jednou ze základních rolí státu je zajistit bezpečnost. Na to také nesmíme zapomenout. A to, co se okolo nás v Evropě děje, samozřejmě z toho nemá radost nikdo. Určitě jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit na území Evropy ekonomické migranty. Nemůžeme! A přesto víme, že velká část těch, kteří přišli, jsou ekonomičtí migranti. Ano, to bude také něco stát. A není možné, abychom motali řízenou ekonomickou migraci jako řešení nedostatku pracovního trhu a uprchlickou krizi. To jsou dvě naprosto zásadní věci. Důsledná návratová politika.
Reálně tady hrozí, že Česká republika se stane pro tyto imigranty nedobrovolnou - s tím také naprosto souhlasím - nedobrovolnou cílovou zemí. Na co tedy vláda čeká? Proč nechráníme důsledně naši jižní hranici? Čekáme na to, až tady budeme mít desítky tisíc lidí, kteří zde zůstanou, i když nechtějí, budou se nekontrolovaně pohybovat po našem území nebo se budou pokoušet severní cestou dostat do Německa? To přece není vývoj, který by si měla Česká republika přát. To se nemůže stát. Přitom se ukazuje, že jeden z těch optimistických předpokladů za druhým padá. Varujeme před tím, že některé státy mohou obnovit vnitřní hranice Schengenu a že se na to musíme připravit, protože ty státy už tím hrozily v minulých měsících a teď to také udělaly. Já v této souvislosti žádám vládu o informaci, jakými prostředky chce na tuto situaci reagovat. Jaké má kapacity na detenci a ubytování těch případných uprchlíků, kteří sem přijdou. Jaké má kapacity na posílení bezpečnostních hraničních a hlavních tranzitních cest. Zastávka u Brna je zařízení uprchlické, které je určeno pro přijímání uprchlíků, kteří tady chtějí požádat o politický azyl, což je úplně jiný režim než zadržovaní uprchlíci, kteří chtějí odejít do Německa. Pár desítek lidí, kteří žádají o politický azyl, a mnohonásobně víc, někdy 200, teď 180, příště 230 lidí, kteří jsou tam zadržování. K tomu ta Zastávka vůbec není určená. Je to zařízení uprostřed města a to způsobuje ty problémy. Když tady vláda mluví o hledání celoevropských řešení - já si myslím, že je to nejenom nefunkční. Ale jaké jiné celoevropské řešení máme na stole? A to se také děje. A jenom to odráží bezradnost německé politiky a její špatné kroky v poslední době, kdy Německo na jedné straně pozvalo všechny uprchlíky ze Sýrie na svoje území, tím ještě podnítilo tu migrační vlnu, a pak si s tím neví rady a snaží se to řešit nucením dalších zemí, aby přijaly povinné kvóty. Jestli chce Německo podkopat poslední zbytky důvěry občanů ve smysl evropské integrace, tak přesně tyto kroky k tomu vedou. Ale když jsme u těchto otázek celoevropské politiky, povinných kvót, které jsou dokonce vynucovány si vydíráním - to, co včera zaznělo od německého ministra, to není první vydírání od velkých evropských zemí v této věci. Já chápu, že odmítáme povinné kvóty, s tím souhlasím, v tom má vládu naši plnou podporu. Ale bude tedy česká vláda usilovat o to, aby se otázka kvót projednávala na úrovni šéfů vlád? Bude usilovat o to, aby v tomto případě nemohlo být uplatněno právo veta? Budeme je akceptovat? Budeme hledat řešení, jak se jim vyhnout? To by měla vláda také jasně říct. Vláda by také měla jasně říct, kolik tedy budeme muset přijmout uprchlíků, na co jsme připraveni. A pokud budeme muset nějaké uprchlíky přijmout, odkud a za jakých podmínek, jaká bude role bezpečnostních složek při jejich výběru. Jakou formu mezinárodní ochrany jim poskytneme. Jakou má vláda tady představu? Jak jsme na to připraveni? To všechno bych očekával od české vlády a na to zde, pane premiére, pane ministře vnitra, pane ministře zahraničí, očekávám také vaše odpovědi. Doufám, že takovou analýzu máte k dispozici. Neptám se na to náhodně.
Přesto jsme to překonali a přesto jsme byli schopni vstoupit do společné unie.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan premiér Bohuslav Sobotka.
Děkuji. To si myslím, že je úkolem politiků. Já jsem tady zaznamenal spor o to, jestli jsem rád, nebo nejsem rád, že dnes na schůzi je zařazen tento bod a že jsem mohl přednést svoji zprávu. Platí to, co jsem už řekl Sněmovně. Já jsem rád, že jsem tu zprávu mohl přednést. A chtěl bych požádat pana poslance Fialu, prostřednictvím pana předsedajícího, aby trošku zpytoval svědomí. Ty kapacity byly redukovány na 30 % v minulých letech. Není to chyba této vlády, že nejsou naplněny a nebyly naplněny stavy armády a stavy policie. Minulé vlády si počínaly velmi bezstarostně, jako by vlastně už nic špatného se do budoucna nemělo stát. My jsme to byli, kdo změnil bezpečnostní strategii už loni, ještě než vypukla tato krize. Už loni jsme začali nabírat policisty a vojáky, abychom se na to zhoršení bezpečnostní situace připravili.
Děkuji panu premiérovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Chalupa s faktickými poznámkami.
Vážené dámy a pánové, jenom krátce. Mě ani nepřekvapuje, že vládní poslanec hnutí ANO nám tady pomíchal české imigranty utíkající před režimem s imigranty islámského vyznání. To je přesně v souladu s tím, co tady předvádí tato vláda, protože skutečně srovnávat vyznavače islámu, této nenávistné ideologie, s českými imigranty, to si snad děláte úplně legraci. Takže jenom bych to připomněl. Jinak jsem chtěl říci, že drtivá většina těch imigrantů, kteří sem přicházejí, jsou vyznavači islámu. Jsou to vyznavači islámského vyznání. A poslední slovo, co jsem chtěl říct ještě k tomu srovnání českých imigrantů a vyznavačů islámu, že islám nejde dohromady se svobodou a demokracií. Buď islám, nebo svoboda a demokracie. Není nic mezi tím. To znamená buď jedno, nebo druhé. A teď jsme tady před tím důležitým rozhodnutím.
Děkuji panu poslanci Okamurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Chalupa, Fiala, Bělobrádek, Lank s faktickými poznámkami.
Ale k panu poslanci a předsedovi Schwarzenbergovi. Pane premiére, chcete říct, že starost občanů, otců, matek, o bezpečnost svých rodin, o bezpečnost svých dětí, je to nejhorší, co v lidech je? Dostávají se na území České republiky, Evropy. A tady my vidíme to velké nebezpečí, to obrovské podcenění problému. Prosím vás, my nestrašíme lidi, my opravdu máme obavu o to, aby nedošlo k nějakým nepěkným věcem u nás.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane premiére, vládo, vážené kolegyně, kolegové, navážu na to, co tady říkal pan premiér, co je úkolem nás politiků. Úkolem politiků není šířit strach, ale úkolem politiků je být ve střehu a mít na paměti to hlavní, proč jsme tady, a to je zajistit bezpečnost občanů naší země, zajistit bezpečnost naší země. K tomu na vás na všechny apeluji v tom smyslu, že se bude projednávat státní rozpočet. Mluvilo se tady o referendu. Referendum nic nevyřeší. A není to jenom o imigraci, je tady problém kybernetické bezpečnosti a dalších věcí, prostě se to hrne ze všech stran.
Ale pak si nemůžeme současně stěžovat, že tam je nízký výnos. Jedno, nebo druhé. Vznáším veto dvou klubů na zkrácení lhůty na 10 i 20 dnů, abychom dostáli přesně za dost jednacímu řádu.
Bude to člověk, který bude muset potom žádat o sociální dávky, protože důchodový systém u nás je systém pojistný. A já bych ráda zopakovala to, co tady řekl pan poslanec Tejc. Tito lidé poctivě pracovali, odváděli to, co mohli, a jejich důchody dnes jsou naprosto nehorázně nízké.
Paní ministryni mohu oslovit přímo. Můžete mi pustit čas, abych neměl nějakou výhodu. Děkuji. Taky se o ně má starat rodina. A je předpoklad, že u těch, kteří měli ty děti a měli jich víc, je větší pravděpodobnost, že jim taky pomohou jejich rodinní příslušníci. Tak abychom nezapomněli v těch debatách a neříkali, že všechno má zařídit stát. Podle mě i ve vládě jsou konzervativní politici, kteří by se k tomu principu určitě přihlásili, že na prvním místě je rodina a pak je ten stát, abychom to neodosobnili a neříkali, že všechno má zařídit stát. Jinak s tím, co jste říkala, souhlasím. A já jsem říkal, že náš klub vám nabízí, že prosadíme váš přístup, a ne ten, který zvítězil ve vládě.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Nicméně mě zarazilo, že tady vládu plamenně vyzval, abychom valorizovali plně podle platného schématu. Já chci ujistit pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, že přesně to má vláda v úmyslu. To znamená, budeme valorizovat přesně podle valorizačního schématu. Já jen chci připomenout, když má pan poslanec Stanjura takovou starost o to, abychom valorizovali podle valorizačního schématu, jak to bylo za vás, pane Stanjuro. Vy když jste o tom rozhodovali, když jste tady měli většinu, prostřednictvím pana předsedajícího, musím říci, jak to bylo za vás, prostřednictvím předsedajícího, pane Stanjuro. Když vy jste tu měli jako ODS většinu, tak jak to bylo? Vy jste si prosadili, že se to valorizační schéma změní ne ve prospěch důchodců, ale vy jste si prosadili, že se změní v neprospěch důchodců. A tak mi řekněte, co pro ty důchodce bylo lepší. Jestli valorizovat tak, jak to navrhuje naše vláda, plně podle inflace a podle jedné třetiny mezd, nebo to, co jste tu předváděli vy, když jste snížili tempo valorizace penzí. A je velká část důchodců, kteří navrhují, aby se valorizovalo do budoucna více stejnou částkou, nebo dokonce stejnou částkou. A vy jste tu debatu ale podnítili právě tím, co jste udělali tím vaším nešťastným zásahem do valorizačního schématu. Já bych si vyprošoval skutečně, prostřednictvím pana předsedajícího, vážený pane předsedo poslaneckého klubu ODS, abyste vyzýval vládu k tomu, aby plně valorizovala podle schématu, a přitom vy sami jste to schéma deformovali, deformovali jste ho v neprospěch důchodců a oni na tu vaši politiku doplatili. Budeme valorizovat podle zákona a ten zákon naštěstí dneska je nastaven vůči důchodcům mnohem spravedlivěji, než to bylo za vás.
Děkuji panu premiérovi. Faktická poznámka pana poslance Stanjury a faktická poznámka pana poslance Kalouska následuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak pan premiér ukázal, že je zkušený politik. To je všechno. Zákon platí.
Dámy a pánové, já se chci zásadně ohradit, protože vzhledem ke stavu Ministerstva financí, které je v rozkladu díky personálním čistkám... Já si troufám říci, že nikdo v této Sněmovně v tuto chvíli si ten návrh zákona nepřečetl. Oni nebudou honit toho úředníka, ale vás, že ani jeden si to nepřečetl a nedomyslel důsledky takového obrovského zákona. Paragraf 90 se má používat zcela výjimečně. Tak prosím, chovejte se korektně.
Eviduji faktickou poznámku pana ministra a řádnou přihlášku pana zpravodaje. Máte slovo. Eviduji další faktickou poznámku - pan předseda Stanjura.
Já to fakt považuji za těžký materiál, který bychom neměli slepě schvalovat. Já nechci zkoušet kolegyně a kolegy z toho, kdo to četl. Naopak.
Dobře, děkuji vám. Děkuji vám za respektování času. Eviduji další faktickou poznámku pana poslance Laudáta. Máte slovo.
Děkuji. Omlouvám se, ale mám takový pocit, že jsme se tady už před časem dohodli, že veškeré materiály, které sem půjdou, že v těch materiálech bude jasně vyznačeno, co je povinná a tvrdá transpozice evropského práva, a tím to bude odlišeno od toho zbytku, co si k tomu přidávají domácí normotvůrci. Já bych byl rád, abychom se domluvili na tom, pro větší přehlednost, že to bude u všech materiálů.
Děkuji.
To není problém. Jenom znovu prosím, aby to bylo v těch lhůtách, které navrhujeme. Stále jde o velké peníze, aspoň pro mě tedy.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Eviduji návrh pana poslance Laudáta na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto materiálu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Dále zde padly dva návrhy na zkrácení lhůty k projednávání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?
Bylo to víceméně opatření, které se dalo velmi elegantně zavést do praxe pouze na některých úsecích a možná v některých dobách. Až teď, když se to vrací ze Senátu, tak ta akceptace tady je. Takže já vás samozřejmě ze svého místa nebudu přesvědčovat, ať schválíme tu verzi poslaneckou, naopak si myslím, že ta senátní je výrazně lepší.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi a vidím faktickou poznámku pana poslance Leoše Hegera a potom s přednostním právem pana předsedy klubu ODS. Děkuji panu poslanci Leošovi Hegerovi.
Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou.
Děkuji panu poslanci Kudelovi.
Mám dotaz na pana ministra. Jenom k té mapce - pro pana kolegu Leoše Hegera. Tu mapku nenapsali novináři, ale tu jsme udělali my, oni to pak ale otiskli, takže já jim děkuji, že ji otiskli, kde byly ty čtyři možné úseky. Ale my podpoříme senátní verzi možná překvapivě právě proto, že bere policii právo veta. A já myslím, že panu ministrovi nemůžeme jen tak odpustit, aniž by nám vysvětlil, proč změnil názor. On velmi razantně tento návrh odmítal jak na hospodářském výboru, tak na plénu Poslanecké sněmovny, a teď říká, že je pro. To za prvé. Za druhé, Ivan Adamec ten slib tady veřejně dal, takže my to připravíme. Tehdy předchůdce pana ministra to odmítl. Takže i to je důvod, proč podporujeme senátní verzi. Protože si myslím, že je to dobře. Zase jsme měli pravdu, že jo? Zase jsme měli pravdu, ale díky vám a vaší neústupnosti to museli senátoři za nás opravovat.
Tento návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna zařadila na svůj program tento bod a že mi to umožňuje, abych na půdě Poslanecké sněmovny vystoupil a informoval o dosavadní politice vlády v této věci. Já myslím, že nemusím zdůrazňovat na půdě této Poslanecké sněmovny, že migrační situace v Evropě je mimořádně závažná. Od poloviny června, kdy jsem vás tady na tomto místě naposledy seznamoval s aktuálním vývojem, se situace ještě více v rámci Evropy zkomplikovala.